Vážený pane premiére v nepřítomnosti, já bych se vás v závěru své interpelace dotázal. Například Ministerstvo financí, právní služby, cirka 60 milionů korun. Ministerstvo zemědělství, nevýhodné zakázky za cirka 250 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví, informace o problémech na Státním úřadu pro kontrolu léčiv. Ministerstvo školství nám sdělilo problémy externích smluv zaměstnanců a jejich příbuzných. No a od ministra vnitra jsme se dozvěděli, že na Ministerstvu vnitra kradli i vlastní zaměstnanci.
Poprosím s poslední interpelací na pana premiéra pana poslance Jiřího Valentu. Prosím, pane poslanče.
Novela zmíněného zákona má být údajně v rozporu se směrnicí Evropské unie a omezovat práva spotřebitele. Senátní hospodářský výbor však také, stejně jako hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, doporučil své komoře schválení novely beze změny s tím, že odpovědnost leží na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a jestli toto ministerstvo cítí, že je schopno svoji odpověď soudnímu dvoru a případně i ČTÚ obhájit, není prý důvod, proč by se toto doporučení výboru mělo měnit. Za druhé. Je tato novela podle vás skutečně v rozporu se směrnicí Evropské unie, a omezuje tudíž práva spotřebitele? Podotýkám, že stanovisko MPO poskytnuté hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny nebylo negativní. Jaké kroky podnikne koaliční vláda v případě, že by se přesto později ukázalo, že jde o reálnou faktickou neslučitelnost s evropským právem? Pro úplnost je třeba doplnit, že inkriminované pozměňovací návrhy podali a prosadili koaliční poslanci.
Tím jsme vyčerpali veškeré ústní interpelace na pana premiéra. A než přejdeme na ústní interpelace na jednotlivé členy vlády, přečtu omluvy, které tady mám. Pan poslanec Farský se omlouvá dnes od 14.30 hodin z osobních důvodů. Dále pan ministr obrany Martin Stropnický se dnes omlouvá z odpoledního jednání z důvodu projednávání návrhu zákonů v Senátu. Pan ministr Chovanec se dnes omlouvá z odpoledního jednání z důvodu pracovních povinností v rezortu. Dále se omlouvá pan poslanec Roman Kubíček dnes od 15 hodin z pracovních důvodů. Dále pan poslanec Bohuslav Chalupa dnes od 14.30 z rodinných důvodů. Dále poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes od 14.30 z pracovních důvodů.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Teď má s přednostním právem slovo pan předseda klubu KSČM. Prosím.
Při této příležitosti bych se chtěl velmi hlasitě ohradit proti tomu, co tady od rána sledujeme. To množství omluv z pracovních důvodů zejména z řad členů vlády mě právě vede k tomu protestu, protože, nezlobte se na mě - ale jaké jiné pracovní důvody může mít člen vlády, tedy myslím pracovní důvody neúčasti na zasedání Poslanecké sněmovny v den interpelací, může mít člen vlády, než být tady, sedět ve Sněmovně, protože Sněmovna je ta, která vládu kontroluje? Zatím jsem si nevšiml, že by náš způsob parlamentní demokracie zvolil jinou cestu, zatím je to tak, že vláda je odvozena od Sněmovny, a tudíž je Sněmovnou kontrolována, a interpelace jsou jednou z mála vzácných příležitostí, kdy Sněmovna, včetně tedy poslanců a poslankyň z opozičních lavic, může vládu konkrétně prostřednictvím interpelací na jednotlivé ministry, případně na předsedu vlády, kontrolovat. Proto mě zaráží to množství omluv. Jinak to beru, jako že prostě je to věc formální, že ta kontrola se až tak nemusí uplatňovat, že jsou přece důležitější věci než se zpovídat z toho, co už jsme tady odpracovali.
To si myslím, že je logický argument a za náš klub říkám, že to plně respektujeme. Já bych chtěl požádat pana předsedu Sněmovny, aby přerušil jednání Sněmovny do 11. hodiny, kdy měly skončit písemné interpelace a kdy ti, kteří se těm bodům budou věnovat, se připravují a od 11. hodiny budou přítomni. Prostě 113 lidí - začíná se v 9 hodin, ne v 9.15, ale je to na panu poslanci Váchovi.
Ono se to mezitím vyřešilo, protože pan poslanec Vácha je omluven z jednání Sněmovny, takže se na něj vztahuje onen paragraf, který jsem citoval na začátku.
Hezké dobré odpoledne, vážený pane ministře.
Děkuji za slovo.
Takže děkuji.
Mám na mysli třeba lokalitu Kraví hora nebo Čertovka na Lubenecku. Děkuji za odpověď.
Jenom možná i pro ostatní krátkou info. Myslím si, že to bude rok, kdy už budou mnozí z nás mít jiné starosti, ale přesto samozřejmě ta věc má obrovskou setrvačnost a už dneska SÚRAO, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, samozřejmě intenzivně pracuje na přípravě. V říjnu 2013, tedy před rokem, obdrželo Ministerstvo životního prostředí žádosti o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Zdůrazňuji, vydaná rozhodnutí zatím nejsou pravomocná, a co bych chtěl zvláště zdůraznit, že všechna rozhodnutí se týkají pouze první etapy průzkumu, tedy vyhledávání. To je přímo podmínka tohoto rozhodnutí. Jedná se o to, že v této chvíli Ministerstvo životního prostředí nemá zákonnou možnost, aby nevydalo toto rozhodnutí o stanovení průzkumných území, protože k tomu není žádný důvod, právě k tomu nevydání. Jinými slovy, bude to ještě poměrně dlouhá cesta k tomu, aby minimálně v jedné lokalitě došlo k určitému souladu s názorem samozřejmě veřejnosti, s názorem místních spolků, samozřejmě zastupitelstva, vedení obce.
Kromě těchto aktivit ještě je na půdě ministerstva školství dohoda o spolupráci s Etickým fórem České republiky a s Etickou výchovou, což je občanské sdružení.
Ptám se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující otázku. Paní poslankyně? Ne, nemá zájem o doplňující otázku, takže tato interpelace byla ukončena.
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, ve kterých se poukazuje na nehospodárné vynakládání prostředků v této zdravotní pojišťovně a některé další skutečnosti. Já jsem potom obdržel dopis, ve kterém bylo vysvětleno, že všechny tyto údaje v podstatě jsou nesprávné, respektive že byly řádně projednány v dozorčích orgánech Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Zdravotní pojišťovny, tak žádám o prověření těchto věcí. Žádám tedy, pane ministře, o vykonání kontroly ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra a prověření skutečností, které jsou uváděny v těchto podáních podnětů ke kontrole ve Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.
Děkuji, pane poslanče. Budeme se zabývat další interpelací a to je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na ministra obrany České republiky Martina Stropnického ve věci nákupu softwaru.
Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr tady před chvílí byl, byť byl omluven, že zasedá v Senátu.
Tak uvidíme, jestli se vám podaří být vylosována příští týden.
Pane ministře, nalezla jsem ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zakázce s názvem Analytický rešeršní a monitorovací systém ARMS. Odhadovaná cena této zakázky bez DPH je 7 milionů korun. To je poměrně hodně peněz. Proto se chci zeptat, zda tento nástroj vaše inspekce nezbytně potřebuje, a co si od něj konkrétně slibujete. Jinými slovy, na základě čeho vznikla tato poptávka.
Pane ministře, máte slovo ke své odpovědi.
Děkuji. Šlo o to řešit závislost rezortu Ministerstva obrany na stávajících dodavatelích aplikačního programového vybavení rezortních informačních systémů. Záměrem bylo ne utrácet, ale snížit investiční a provozní náklady. Ta záležitost ale vůbec není uzavřená.
Ptám se, jestli je zájem o doplňující otázku, paní poslankyně.
Těch 7 milionů samozřejmě nemělo být vyhozeno, ale měly ušetřit daleko víc peněz. Možná že to spíš vyplývalo z toho, jakým způsobem, jak efektivním způsobem ty složky, které jste jmenovala, ten systém využívají. A já si myslím, že ho nevyužívají úplně tak, jak by měly. Přesto nebudeme pořizovat další software tohoto typu.
Děkuji panu ministrovi Stropnickému za jeho odpověď.
Zároveň má být podepsána servisní smlouva na zajištění servisu všech tří letounů.
Děkuji za otázku i za dodržení času. Taky jsme uspořili.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se přiznám, že čím je ten prostor tady prázdnější, tím je tady větší dozvuk a já jsem úplně možná nerozuměl každé slovo. Tak se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci, ale já jsem vyrozuměl té otázce především, že jde o strategickou leteckou přepravní kapacitu. Je to tak?
Nicméně teď nám půjdou poslední výzvy z Integrovaného operačního programu, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, a rozhodla jsem, že 200 milionů půjde právě na cestovní ruch, protože v příštím období již nebude financován. Co se týče posledního bodu, a to jakým způsobem se bude cestovní ruch financovat, já samozřejmě budu žádat o navýšení rozpočtu pro MMR ve složce cestovního ruchu.
Děkuji a ptám se paní poslankyně, chce položit...
Dám ještě takovou malou podotázku. Ale pořád tam opravdu chybí potom ty peníze. Ale mně ještě záleží na jedné věci. Národní podpora programu cestovního ruchu.
Děkuji za doplňující dotaz. Já se budu snažit o větší alokaci v této agendě. Protože jednak je to na MMR, je to naše priorita, a pokud MMR je místního rozvoje, tak je to součástí regionální politiky. Ještě jednu věc bych chtěla zmínit. Cestovní ruch se ocitl na Ministerstvu pro místní rozvoj v dávných letech, ale pokud se podíváme, komu přináší nějaké efekty, tak to nejsou jenom regiony jako takové, ale je to skrz cílové skupiny, a to jsou návštěvníci, to jsou ale i podnikatelé. Čili já zde chci velice silně hovořit i s ministrem průmyslu a obchodu, protože jeho se to týká také. Přesně tak.
I já děkuji. Nyní dovolte, abych přečetla další omluvy, které přišly. A nyní poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra Dienstbiera. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dále zde máme interpelaci pana poslance Holečka, který ji však stahuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní ministryně, v srpnu tohoto roku jsem se obrátil na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo kultury ve věci Integrovaného regionálního operačního programu, konkrétně ke specifickému cíli 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. Programový dokument byl předložen Evropské komisi, která údajně chtěla zúžit podporu v oblasti památek. Z tohoto důvodu se vás ptám, paní ministryně, jak tento programový dokument v Evropské komisi dopadl a zda v něm byla zachována obnova památek podle požadavku Ministerstva kultury i Sdružení historických sídel.
Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.
Děkuji za dotaz. Já bych IROP vzala trošičku obšírněji, a to vzhledem k tomu, že mám pět minut na svou reakci. Samozřejmě se vyjádřím i ke kulturním památkám, na které ten dotaz byl. Integrovaný regionální operační program, ono to souvisí s mou odpovědí předchozí, nebude obsahovat podporu cestovního ruchu, ale bude obsahovat podporu kulturních památek. IROP, Integrovaný regionální operační program, v tuto chvíli není schválen Evropskou komisí. A nyní jsme obdrželi připomínky ze strany Evropské komise v rámci formálního dialogu s Evropskou komisí. On se projednával předtím zhruba od dubna do nyní neformálně, kdy jsme předjednali již některé věci. Komise jasně naznačila, co podporovat bude a co podporovat nebude. Podařilo se nám prosadit tu kulturu, že je součástí Integrovaného regionálního operačního programu. Nicméně bude zaměřena na UNESCO, národní kulturní památky a seznam kandidátů na zařazení jako národní kulturní památka. Jak říkám, těch připomínek je 118, z toho kultury se týkají zhruba dvě. O tom samozřejmě s Komisí budeme dále diskutovat a jednat. Sami víte, že regionální rady teď působí jako řídící orgán regionálních operačních programů, které v budoucím období nebudou, čili tuto připomínku já považuji v podstatě za tu nejstěžejnější. Čili po věcné stránce se nedomnívám, že problém bude, ale může být problém s tímto. My v IROPu máme i podporu fyzických osob u jedné aktivity, což Komise napadá též. Tady si myslím, že asi ustoupíme.
Děkuji. A vidím, že pan poslanec touží položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní ministryně, za vaši odpověď. Chci se zeptat, jestli se v tom něco pohnulo, nebo se čeká vlastně na to rozhodnutí Evropské komise.
Poprosím paní ministryni o reakci.
Ministerstvo pro místní rozvoj nyní podepisuje, nebo jsme ve vyjednávání tzv. memorand s jednotlivými ministerstvy, protože ty agendy, které budou skryté pod Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci IROPu, se týkají i školství i dalších rezortů.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karamazova, který přednese svoji interpelaci na pana ministra Bělobrádka.
Skutečnost je taková, že celá modernizace, tak jak byla naplánována v tomto úseku, nebude dokončena. Nicméně na zimu zabezpečíme plný průjezd bez toho, aniž by tam byla jakákoli omezení. To bylo naším strategickým cílem. V současné době podle informací, které mám, k 15. 9. nebyla učiněna shoda o tom, kdo to celé zavinil, a bude toto řešit soud. Soud bude řešit nezávisle na míře zavinění. Pro nás je důležité, že práce kontinuálně budou probíhat tak, abychom v příštím roce mohli celou modernizaci dokončit včetně mostů. Ty mosty nebrání plnému provozu. V této chvíli se nejedná o žádné penalizace, o žádné dodatečné náklady státu.
Děkuji panu ministrovi. Ptám se pana kolegy Sedi - ano má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chtěl jsem se zeptat, jak má Ministerstvo dopravy eventuálně ve spolupráci s Policií České republiky zajištěnu bezpečnost provozu. To si myslím, že bude důležitá věc, protože osobně se domnívám, že těch nehod určitě přibude.
Pane ministře, prosím, máte slovo.
Co se týká vaší otázky, zda existuje ještě takový podobný úsek jako je Lhotka - Velká Bíteš, tak v této chvíli, co se týká rozestavěnosti, takový úsek není. Následně potom nám zhotovitelé předložili náhradní termín do 5. prosince.
Budeme pokračovat interpelací paní kolegyně Černochové na nepřítomného ministra Milana Chovance.
Vážený pane ministře Chovanče, obracím se na vás ve věci nedávného jednání Rady Evropské unie pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Všechna tato témata považuji za nadmíru aktuální a důležitá ve vztahu k bezpečnosti naší země a vítám, že jsou řešena na celoevropské úrovni. Co mě však zaráží, je slabá míra pozornosti, kterou jim věnuje naše vláda. Jak jinak si mohu vysvětlit, že jste se takto významného jednání nezúčastnil ani vy ani jiný člen vlády, a dokonce ani žádný z vašich náměstků? Nicméně musím se ptát, co důležitějšího mají členové vlády na starosti než se aktivně účastnit takto významných jednání. Jaký signál vaší absencí vysíláme našim partnerům? Nejsou pro vás jako ministra, v jehož gesci je oblast bezpečnosti státu, uvedená témata dostatečně závažná, abyste jim věnoval patřičnou pozornost?
Děkuji za dodržení času. Na displeji jste to neviděli, já jsem viděl, že paní kolegyně Černochová ještě měla 15 vteřin na otázky. Paní poslankyně, máte slovo.
Text přináší varovné informace o způsobu, jakým je program realizován. Omluvou přitom pochopitelně není skutečnost, že jde o prostředky evropské. Zcela naopak. Situace je opravdu alarmující. Některé z restaurací, které jsou do kampaně zapojeny, dokonce vůbec nenabízejí tradiční česká jídla, jejichž propagace měla být podstatou této kampaně. Vážená paní ministryně, zajímá mě, kdo za tato pochybení nese odpovědnost a jakým způsobem hodláte zjednat nápravu. Děkuji za odpověď.
Paradoxně tak provozovatelé hazardních her těží ze zrušení přechodného ustanovení a obce mohou jen nečinně přihlížet a čekat, až na ně dojde řada.
Děkuji, pane předsedo. Šíře rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her již nabyla právní moci. Takže určitě tlačím na rozkladovou komisi, kterou jsem zdědil.
Ano, je tomu tak.
Máme nulu od roku 2010, kterou prosazujeme. Kdyby to bylo v tom původním znění. Takže moc prosím. Nebudu už tady zdržovat pana ministra, předám mu tu korespondenci, kterou vedu s panem náměstkem Závodským, a prosím, aby bylo toto bráno v potaz.
Pan ministr jestli má zájem o doplňující odpověď.
Potom se tvářili, že to dávají na charitu.
Děkuji panu ministrovi.
Bíteší zřejmě neskončí dříve než v polovině příštího roku. Toto vyjádření dal sdělovacím prostředkům šéf Ředitelství silnic a dálnic. Přestože se neshledala závažná pochybení, zpoždění oprav překročilo 200 dnů. Všichni si přece musíme uvědomit, že každý den z prodlení opravy připravuje naše firmy a podnikatele, ale také naši státní pokladnu o hodně peněz, což se negativně odrazí i v růstu hrubého domácího produktu. Proto se chci zeptat, pane ministře, zda nejdou tyto stavební práce urychlit. Děkuji za vaši odpověď.
Ale co se týká tohoto konkrétního úseku Lhotka - Velká Bíteš. Skutečnost je taková, že když jsem přišel do úřadu, tak zpoždění tohoto úseku bylo více než 220 dní. Pro to používáme finanční prostředky Evropské unie a neděláme opravu, na které by tyto finanční prostředky nemohly být využity. Skutečnost je taková, že jsem přišel do úřadu a tam bylo 220 dní zpoždění a vypadalo to tak, že v letošním roce nebudeme schopni dokončit výměnu krytů, dokončení kanalizace, práce ve středním dělicím pásu. Požádal jsem pana velvyslance o zprostředkování jednání s vedením španělské matky, společnosti OHL. Toto jednání se uskutečnilo a na základě tohoto jednání došlo k radikální změně.
Já jsem tam opravdu řekl pozici teď v Lucemburku, dokonce dvakrát. Nicméně samozřejmě požadujeme zohlednění své české pozice. A těch zvláštností. Ty české zvláštnosti jsou jasné. My jsme stát, který nedisponuje zvláštními možnostmi pro stavbu větrných elektráren ani nemáme tolik slunečných dnů jako jižní státy Evropy. A zároveň, co je důležitý faktor, Česká republika je jednou z nejprůmyslovějších zemí Evropské unie. To první je, že nechceme, aby důsledky těchto opatření dopadly do cen energií a platili to občané této země. To znamená, tyhle dvě věci chceme chránit. To znamená, docílit této rovnováhy, docílit toho, abychom v těchto dvou bodech nebyli ztratní.